Já bych byl nerad, aby se opakovaly ty situace, které jsme tady zažívali i v přístupu k českým firmám, kdy tady pan ministr zdravotnictví Vojtěch veřejně říkal, že nakupuje kamery od švýcarského výrobce. To mi nepřijde jako úplně normální postup a to, jak bychom měli s péčí řádných hospodářů postupovat. Přiznám se, chápu problematiku legislativy v oblasti alkoholu, dozoru nad celou výrobou a distribucí lihu, já tomu rozumím. Ale přiznám se, že ve výjimečných situacích je dobré hledat opravdu výjimečná řešení.
Tak.
Já nebudu mluvit dlouho.
Přistoupíme tedy k určení ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. Já zahajuji hlasování. Návrh byl tedy přijat. Konstatuji, že jsme ověřovateli 14. schůze Poslanecké sněmovny určili poslankyni Janu Krutákovou a poslance Jiřího Valentu. Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 14. schůze, jehož obsah byl uveden na pozvánce. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad. Ptám se, kdo je pro navržený pořad. Já konstatuji v tuto chvíli, že pořad nebyl schválen. Děkuji všem za spolupráci, tím jsme si vyčistili stůl.
Dneska tady slyším, jak různá ministerstva různě přistupovala a tam udělala chybu, tam udělala chybu, nebo naopak tam byly reakce dobré, tam fungovaly správně. Je účelem dnešního dne, kdy ještě nemáme překonanou tuto krizi, hodnotit? A už předvídáme. Ale já si myslím, že to není dobře. Budu se zabývat pouze Evropou, necháme ostatní státy bokem, ale minimálně v prosinci minulého roku již první signály o vzniku nějakých pandemických chorob, které zasáhly Asii, byly. Momentálně jsou aktuálnější jiné věci, řeší se aktuální věci potřeb této republiky. Každé ministerstvo má své krizové štáby, každé ministerstvo má své úředníky, kteří mají na starosti krizové plánování. Proto jestli bychom se měli o něčem bavit a nějaké komise ustanovovat, tak bych šel spíše cestou podvýboru krizového řízení pod některým z výborů, ať již bezpečnosti, kde by měly být předkládány krizové plány jednotlivých ministerstev, návrhy řešení, protože to samozřejmě má i důsledky a dopady do rozpočtu, samozřejmě má to důsledky a dopady do jiných zákonů a jiných činností, které tato země potřebuje a dělá. Za svou osobu mohu říci, že jsem spokojen. Spokojen s tím, že po prvotních váhavých krocích česká vláda udělala kus dobré práce. Kus dobré práce pro občany České republiky, kus dobré práce pro uklidnění té paniky, která vznikla. Jak poznáte, kdy končí panika? Když většina lidí začne přistupovat k tomu nebezpečí s humorem, začne přistupovat k tomu s přístupem, že ono to vlastně tak nebezpečné není. To je správné řešení těchto postupů. Vyhodnocení je před námi, bude se dlouhé roky vyhodnocovat, to mi věřte, vzpomeňte si na povodně.
Takže nyní vystoupí pan poslanec Vít Kaňkovský, připraví se paní Olga Richterová a paní ministryně Alena Schillerová si přála vystoupit pak jako úplně poslední v obecné rozpravě, takže uvidíme, kdo se ještě přihlásí.
Dobré poledne, vážený pane předsedající, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové. Také jsme měli podle mého názoru velmi vstřícný přístup k té krizové legislativě, kterou jsme zde ve velkém spěchu - a bylo to potřebné, aby to bylo co nejrychleji - schvalovali. Tady musím navázat ještě na kolegu Ivana Bartoše, který zmiňoval, že opozice zde přicházela se spoustou konstruktivních pozměňovacích návrhů, na které ale vláda z větší části neslyšela.
Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura.
Nic nám nebrání, abychom udělali tři usnesení, tři hlasování. Žádná hodina nepadla.
Já si myslím, že tady máme takový úzus, že opravdu je to v tom konsenzu. Vždycky bylo.
Nelíbilo se mi, že ministerstvo doporučovalo, nebo při těch postupech zkrátka tam v tom zaznělo, že by pedagogové měli využívat neplacené volno. Dále jako velký nedostatek vidím to, že ten manuál, není tam jasné, které kroky jsou právně závazné, které kroky zkrátka ředitelé musí plnit a které kroky jsou dobrovolné. Zkrátka jsou to rady, kterými se ředitelé mohou řídit. Jako další minus je fakt, a věřím tomu, že by mi to tady potvrdila většina ředitelů škol, že celý tento systém je stavěn na bázi dobrovolnosti. To znamená, že děti mohou přijít do školy. Kdo chce, tak nemusí chodit do školy, může dítě nechat doma a podobně. Někteří s nimi zůstali doma. Ale ne na bázi dobrovolnosti. To znamená, měli bychom si jasně říct, jak to má vypadat. Další věci se týkají takových drobností, což si myslím, že je také do budoucna potřeba zapracovat. To si myslím, že určitě pan ministr Plaga doplní.
Ano, máte pravdu, paní poslankyně. Dámy a pánové, prosím o klid, ať může paní poslankyně dokončit svoje vystoupení. Děkuji vám. Prosím, pokračujte.
Učitelům uspořádal mnoho tiskových konferencí, kde se snažil ty kroky vyjasnit, objasnit. Velkým minusem však je to, že tyto věci jsme se my jako poslanci mnohokrát a často dozvídali až z těch tiskových konferencí. Myslím si, že do budoucna by to mělo vypadat tak, aby tyto věci byly řešeny tady, zde se tyto připomínky zapracovaly. A určitě panu ministru bychom se snažili pomoct v tom, aby ty věci byly doladěny tak, aby fungovaly. A je škoda, že se to zkrátka neprobralo tady, a těmto nesrovnalostem se podle mého názoru mohlo předejít. Odpovědi byly zpožděné. A rozumím tomu, protože vím, že toho bylo hodně, byla to nová situace. Ale proto si myslím, že toto je také lepší, bude toto lepší, když se tyto věci budou řádně probírat a více. Vím, že dochází, snaží se docházet na výbor. A věřím, že když toto uslyší, že na to přistoupí a uzná, že toto zlepšení bude ku prospěchu všech. Nechci zkrátka tímto, co jsem teď říkala, nechci kritizovat pana Plagu. Rozumím tomu. Ale jenom chci hledat věci, které se dají do budoucna zlepšit. Protože vím, že v této době mnoho ředitelů škol nemohlo spát, měli s tím obrovské starosti, obrovskou práci. A chci jim to prostě ulehčit a chci to ulehčit nám všem. Proto na základě toho, co jsem tady v krátkosti, nebo ve stručnosti pojmenovala, tyto problémy, bych chtěla navrhnout, a přihlásím s k tomu také v podrobné rozpravě, usnesení, které jsem rozdala všem poslaneckým klubům dneska, informovala jsem o tomto usnesení, takže ho všichni mají k dispozici, které právě reaguje na tuto situaci. Protože všichni víme, že se může stát, že přijde druhá vlna pandemie, nebo v budoucnu zkrátka nastane úplně jiná pandemie, objeví se úplně něco nového, to nikdo z nás neví, tak aby se na to reagovalo s předstihem, abychom na to byli připraveni a věděli, do čeho jdeme, a stejně tak ty školy, aby to nebylo chaotické a nikdo nevěděl, co jak bude probíhat.
Druhé usnesení. "Poslanecká sněmovna žádá vládu ve vztahu k vládním nákupům ochranných pomůcek o Je vidět, že tam nejsou adresovány věci na pana ministra, ale na vládu jako celek.
Já mám za to, že prostě máme nějaké množství usnesení, která se budou hlasovat buď jednotlivě, nebo společně. Doufám, že procedura je jasná. Všechny jsem vás odhlásil na žádost, přihlaste se prosím znovu svými kartami, až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat o proceduře. Kdo je proti? Já vám děkuji.
Já vám děkuji.
Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh.
Druhé usnesení: "Poslanecká sněmovna apeluje na vládu, aby vůči občanům uplatňovala zodpovědnou politiku a uváděla jen a pouze ověřené informace tak, aby se neopakovala zmatečná situace s ujištěním o dostatečném počtu ochranných pomůcek a o nakaženosti osob v počátku krize."
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Návrh nebyl přijat. Prosím další návrh. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh nebyl přijat.
Minulý týden jsem se také zmínil o problémech s nákupy a distribucí ochranných pomůcek a dalšího zdravotnického materiálu. Jedním z problémů, které jsem tady také zmiňoval a který si, myslím, zaslouží komentář, a taky už to tady zaznělo, byly problémy s testováním. Všichni víme, že na začátku to bylo všechno chaotické. Myslím si, že směrem k těmto laboratořím bychom měli být spíš velmi vstřícní, protože skutečně jejich kapacity můžeme potřebovat, a ukázalo se, že byly poměrně operativní i v tom, jak byly schopny velmi rychle se připravit a v podstatě zavzít do toho systému testování. Všichni víme, že na začátku právě tyto provozy, tato zařízení měla kritický nedostatek ochranných pomůcek. Ta nedostupnost byla ještě větší než ve zdravotnictví a v některých dalších oblastech. A právě jim všem patří to velké poděkování, protože oni to zvládli, a skutečně, a to ukazují příklady i z jiných států, že v těch pobytových zařízeních sociálních služeb v mnohých státech došlo k velké evaluaci těch nemocných a že skutečně tam byl velký problém. A u nás tím zvýšeným nasazením všech těch pracovníků, kteří mnohdy třeba 14 dní byli s těmi klienty 24 hodin denně, aby se potenciálně nenakazili u svých rodinných příslušníků, tak jim patří skutečně veliký dík za to, že to zvládli. Také ve zdravotnictví to všechno nebylo tak růžové, jak se to mnohdy zdálo. I tady patří velké poděkování vedení nemocnic, ale i všem pracovníkům. A nemluvím jenom o nemocnicích, mluvím i o dalších zdravotnických provozech. Také jim patří velký dík. Jsem hluboce přesvědčen i na základě zkušeností z Ústředního krizového štábu, ale i z dalších konzultací a i z toho, co proběhlo samozřejmě i v mediálním prostoru, že ta dvoukolejnost, která zde byla v nákupech a distribuci ochranných pomůcek, byla jednou z příčin, proč to v těch prvních týdnech úplně nefungovalo. Všichni víme, že tam byly objektivní příčiny. Ty ochranné pomůcky skutečně neměla celá Evropa. Jsem přesvědčen, že tahle zásadní činnost, která v krizové situace je, zajistit ochranné pomůcky, by měla být pod jedním rezortem. Měl by být jeden systém nákupů a jeden systém distribuce. Pak to může fungovat, pak se ubráníme těm dohadům, zmatkům a možná i nějakým trestním oznámením a podobně, kdo nakupoval efektivněji, kdo to dělal lépe.
Děkuji za slovo. Úvodem bych ráda připomněla, že řada lidí na začátku nouzového stavu zanechala své běžné práce a vrhla se do pomoci v různých oblastech. A to, že tolik lidí nasadilo svoje kapacity intelektuální, svůj čas do různých druhů pomoci, je podle mě třeba jednak vyzdvihnout, a potom i vzít v úvahu, že zvládnutí případné druhé vlny nebo jiné pandemie v budoucnu bude možné jenom s důvěrou veřejnosti, že takováhle vlna solidarity má smysl. A právě proto, aby tuhle důvěru ve vedení státu lidé neztratili, stručně shrnu to, co je za nás velmi důležité jako poučení a jako příprava na možné podobné věci v budoucnu. Stejně tak dlouho trvalo i získat seznam odborných pracovních skupin radících v těch velmi důležitých věcech na Ministerstvu zdravotnictví. I to byl velmi, velmi dlouhý, skoro bych řekla porod. Pro důvěru, že rozhodnutí jsou opodstatněná a že ti, kdo je navrhují, k tomu mají potřebnou kvalifikaci a zkušenosti.
Na tomto místě bych chtěl požádat o to, aby tento příslib byl naplněn, případně pokud existuje jiný postup, kterým bude tento náklad zdravotním sestrám a Vojenské nemocnici v Olomouci určitým způsobem kompenzován. Pakliže tedy bude. Šlo zejména o omezení neakutní a neurgentní péče, účast na odběrech a testování, účast na léčbě a reprofilaci standardních lůžek na lůžka infekční. Již 17. března bylo ve spolupráci s olomouckým ženijním praporem a logistiky z Pardubic zřízeno odběrové místo u Vojenské nemocnice Olomouc, které bylo provázeno a provozováno do 5. května. Další odběrové místo bylo ve spolupráci s olomouckou Vojenskou policií a Policií České republiky zřízeno na hranici uzavřené zóny v Nových Zámcích u Litovle a to také bylo provozováno do 5. května. Lékaři, zdravotnický personál a další zaměstnanci Vojenské nemocnice Olomouc tak poskytovali péči jedenáctkrát větší, než by odpovídalo velikosti Vojenské nemocnice. Co je pozitivní, pak to, že doposud podle testů, které byly provedeny, žádný zdravotník nebyl přes obrovské riziko nakažen, což se dá připisovat jejich mimořádné kázni a přijatým opatřením vedení Vojenské nemocnice. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, to, co zde říkám, není snaha glorifikovat jednu nemocnici, jedno pracoviště. Vím, že těch, kteří obdobně bojovali s pandemií, je spousta, a o mnohých již byla řeč, mnohým se děkovalo a o mnohých se doposud nikdo nezmínil.
Jedna omluva. Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Leo Luzar, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.
Dámy a pánové, dovolte mi, abych se také vyjádřil k bodu dnešního programu, který má název Vyhodnocení průběhu první vlny pandemie koronaviru na území České republiky. Pozorně jsem poslouchal své předřečníky, kteří toto téma pojali opravdu hodně široce. Chci v prvé řadě upozornit na první problém, který s tím mám, a to je v tom názvu - první vlna. My víme, že přijdou nějaké další vlny? My se na to připravujeme, nebo dokonce tušíme? Víte, co je největší problém při takovýchto pandemických efektech? Ne že umírají lidé. Panika, která vzniká při těchto aktivitách a kterou uměle mnohdy povzbuzujeme. Že to dělají média každý den, to asi všichni tušíme a víme. Co považuji za velice negativní znak situace, která nastala a který tento bod svým způsobem zarámuje, je to, jak nakládáme s odbornými daty. Co ať můžeme? Ať můžeme šířit paniku? Ať můžeme vzbuzovat v lidech obavy, co přijde a co čeká? Anebo je náš úkol řešit problémy, které s touto pandemii přicházejí? A já si myslím, že možná ani to řešení problému není o nás, o poslancích. V této roli při vyhlášení pandemického stavu, nouzového stavu, krizového stavu a všech těch scénářů, které český právní řád zná, je naše úloha, řekněme, upozaděna, protože jsou tam přesně stanoveny ty obory, které mají řešit a mají dávat informace.
Děkuji panu poslanci Jiřímu Maškovi. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
Já bych si dovolil reagovat vaším prostřednictvím na jednu část, která se týká vystoupení pana kolegy, pana poslance Maška. Já s řadou těch věcí souhlasím, které se týkají vládních opatření, restrikcí atd. na samém počátku, ale nedá mi to, pane doktore, abych se nevyjádřil k té části, která se týká ochranných pomůcek. A byla to vláda Andreje Babiše, která stanovila velmi striktní podmínky pro to, jakým způsobem mají být tato zařízení provozována, včetně toho, že tam mají být zřízeny vymezené prostory pro pacienty případně nakažené covidem nebo mající na toto podezření, a stanovila jasné podmínky pro to, jaké ochranné pomůcky má mít personál těchto zařízení. Ale chci k tomu současně dodat, že premiér Babiš byl tím, který nás všechny ujišťoval o tom, že ty ochranné prostředky jsou. Já jsem byl ten, kdo byl vystaven rozhodování o tom, jakým způsobem v této situaci jako předseda krizového štábu mám konat. Je to moje osobní jasná zkušenost. A teprve poté, když jsem zjistil, že žádná letadla z Číny nám prostě v daný okamžik ochranné prostředky nezajistí, tak jsme museli přistoupit k tomu, abychom nakupovali ochranné prostředky z rozpočtu města Plzně. My jsme to samozřejmě udělali, protože to je naše povinnost. Ale neříkejte, pane doktore, že je to jakási obecná věc, všeobecný nedostatek, protože premiér Babiš ujišťoval nás o tom, že pomůcky jsou, že budou, a že je dokonce osobně doveze. A to vám prostě mohu říct, že se nestalo a že my jsme tomu museli takto přímo čelit.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Možná si vzpomenete mnozí z vás, když se uvažovalo o státním vyznamenání pro pana doktora, kdy bylo řečeno - ještě je živý a ještě není na pořadu. Je to člověk, já ho znám osobně z Hradce Králové, a jsem na to hrdý, že pochází právě odsud jako já, stejně jako pan profesor Prymula. Protože nebýt těchto dvou, tak jsme na to byli mnohem, mnohem hůř, minimálně v našem kraji. Zrovna tak chci poděkovat učitelům, protože manželka je učitelka, dcera je učitelka. Viděl jsem to obrovské nasazení, kdy nevěděly co dřív, jestli šít roušky nebo připravovat si techniku pro výuku. On v tom pokračuje dál. Byl v první linii. Není to nejmladší člověk. Znova říkám, vážím si lidí, jako je pan doktor Mašek. To samé pan profesor Prymula. Bez něj nevím, jak bychom dopadli.
Nyní je na řadě pan poslanec Marek Benda v řádném vystoupení. Připraví se pan poslanec Pavel Žáček.
Snad možná jedna poznámka ještě k těm dostatkům a nedostatkům roušek. Výsledek byl ten, že o dva dny později roušky jako povinnost vyhlásili a řeklo se: milí občané, postarejte se sami. Občané se postarali, překvapivě. Já myslím, že je třeba jim za to být vděční. Těch šiček a šičů roušek bylo neobyčejné množství. Ale já bych se právě chtěl vrátit... Já chápu, že jsme byli na začátku v nějaké situaci nouzového stavu, nikdo pořádně netušil, co nás čeká, měli jsme ty strašidelné záběry z toho zahraničí a také jsem se v prvních dnech na vládu úplně nezlobil, že přijímá nějaká restriktivní opatření. I když jsem nikdy ani vteřinu nechápal, proč a z jakých důvodů vláda přijala opatření, a dokonce pak dlouho podporovaná různými výroky i pana profesory Prymuly a dalších, zákazů vycestování z republiky. To mi přišlo jako naprosto nesmyslné, nemající nic společného s tím... Zákaz příjezdu je úplně jiná věc. Pak byla ta další část, kdy zejména paní ministryně financí a pan místopředseda vlády začali mít pocit, že pokud se pojede v nouzovém stavu, takže možná dojdeme do situace, kdy by bylo třeba vyplácet náhradu škod, a začali říkat, všechno převedeme na Ministerstvo zdravotnictví, které to bude dělat svými opatřeními obecné povahy. Zasáhl Městský soud v Praze. Běží kasační stížnost. Ale předpokládám, že tato kasační stížnost nedopadne úspěšně pro vládu.
Dobrý den. Z tohoto důvodu návrh novely zákona o pozemkových úpravách zavádí možnost provádět pozemkové úpravy v případě potřeby řešení vodohospodářských opatření i ve více na sebe navazujících katastrálních územích. Vládní návrh zákona projednal zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu na své 35. schůzi 13. května 2020 a svým usnesením doporučil schválit vládní návrh zákona ve znění přijatých pozměňovacích návrhů.
Prosím.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo.
Paní poslankyně Kovářová.
Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 38. schůze.
Prosím, pane poslanče.
Já nebudu dlouho zdržovat, ono už bylo mnohé řečeno. Chtěl jsem tady zmínit některá čísla, která by vás možná mohla zajímat a mohla by zajímat i veřejnost. Proto tento nástroj považujeme za důležitý.
Já bych byl rád, aby to vláda nebrala na lehkou váhu, aby těm lidem vyslala jasný vzkaz - my budeme chránit tento vodní zdroj a těžba štěrkopísku prostě nemá v tento okamžik vyšší veřejný zájem, než je ochrana tohoto vodního zdroje. A že vláda také bude připravena ty zákony změnit tak, že se v této lokalitě ta těžba štěrkopísku prostě neodehraje, že máme jasno v tom, co jako společnost považujeme za důležité priority do budoucna.